Ale pojďme dál. Ačkoliv se jedná o reakci na probíhající ozbrojený konflikt na Ukrajině, musíme si uvědomit, že se nejedná o ad hoc úpravu, nýbrž o trvalou změnu ústavního pořádku České republiky. K úpravě rozhodnutí vlády a případného souhlasu Parlamentu s vysláním ozbrojených sil do ciziny, pobytem cizích vojsk, průlety a průjezdy uvádí, že "obecně lze souhlasit s navrhovatelem, že uvedená změna má spíše povahu legislativně technickou. Politický význam takových průletů a průjezdů je zcela odlišný od běžných průletů a průjezdů, které neslouží k zapojení do bojové činnosti, ale jsou jen důsledkem vojenské diplomacie či dopravy vojáků a materiálu, například na cvičení." Toto ustanovení je nutné vykládat tak, že v jiných případech nelze válku vést. Nepřímo tak ústava zakotvuje zákaz útočné války. Protože je pro demokraticky právní stát určující materiálně skutečné naplnění ústavních norem, a ne jen formální, je nutné posuzovat navržené rozšíření práva vlády i z tohoto pohledu materiálně."
Já se omlouvám, pane poslanče, že vás přerušuji. Pokud máte něco důležitého, přesuňte rozhovory do předsálí.
Děkuji vám, paní předsedající. "Uvedené ustanovení umožňuje obecné a široké zmocnění pro vládu vyslat ozbrojené síly do zahraničí. Život, zdraví a majetek jsou ve světě ohroženy trvale, proto je uvedené ustanovení velmi obecné, a přitom může vést k vážným důsledkům. První spornou otázkou navrženého usnesení je, že důvodem pro vyslání může být ohrožení života a zdraví kohokoliv, nikoliv jenom občanů České republiky. Sice důvodová zpráva na straně 3 ojediněle uvádí jako příklad použití ohrožení života a zdraví občanů České republiky, ale na jiných místech již takovéto omezení neuvádí. Česká republika může vyhlásit válečný stav a vést válku jen z důvodu svého napadení nebo v rámci kolektivní obrany. Proto je druhou spornou otázkou návrhu ve spojení s tím, že návrh změny ústavy nevyžaduje souhlas přijímacího státu, možnost pro vládu, aby uskutečnila ozbrojenou intervenci z majetkových důvodů. Válka kvůli majetku v cizině není válkou obrannou, ale útočnou. Cizí státy své majetkové zájmy či zájmy svých občanů řešily cestou jednání a mezinárodních smluv. Třetí zásadní spornou otázkou je absence souhlasu přijímajícího státu. Takový stát však může chápat zcela oprávněně daný krok jako vojenský útok a přistoupit k legitimní obraně. Jako důkaz nebezpečnosti daného zmocnění pro vládu lze použít argument opaku. Vžijme se do situace, kdyby jiný stát takto činil vůči našemu státu. Jak by Česká republika hodnotila situaci, kdy cizí stát vyšle bez jejího souhlasu na její území své ozbrojené síly s odůvodněním, že jsou zde ohroženy životy a zdraví či majetkové hodnoty tohoto státu? Je legitimní, aby náš stát takový krok proti své vůli vnímal jako akt agrese, kterému se může bránit v obranné, tedy legální a legitimní válce. Zde jde o zásadní narušení práva Parlamentu vyhlásit válečný stav. Pokud totiž nebude s ozbrojenou akcí souhlasit přijímací stát a vyhodnotí ji jako útok na svou svrchovanost, vznikne mezi státy válečný stav podle mezinárodního práva i bez řádného vyhlášení válečného stavu a válka podle naší ústavy právě z důvodu akce ozbrojených sil našeho státu, který dotčený stát vyhodnotí jako útok. Jakmile tato situace vznikne, tak s tím po 60 dnech již jednostranně náš parlament nic nenadělá.
Já vám děkuji.
Hlavní principy navrhované právní úpravy jsou obsaženy v předmětné směrnici. Docela podstatnou záležitostí jsou přechodná ustanovení, která se vztahují k zajištění kontinuity funkce předsedy úřadu a místopředsedů, upravují zánik funkce předsedy a místopředsedů v přechodném období a upřesňuje se počátek běhu lhůty pro začátek funkčního období místopředsedy jmenovaného podle dosavadních právních předpisů od účinnosti tohoto zákona. Za mě i za klub našeho hnutí ANO tento návrh podporujeme a domnívám se, že bude velmi rychle schválen.
Ptám se, zda někdo další se hlásí do obecné rozpravy? Přihlášku nevidím, v tom případě obecnou rozpravu končím. Než dám hlasovat, přečtu omluvu - dnes na celý jednací den z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec Martin Kolovratník. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Kdo je proti tomuto návrhu? Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru a já se ptám, zda chcete přikázat tento tisk nějakému jinému výboru k projednání? Není tomu tak. Otevírám další bod dnešního jednání a tím je
Předmětnou novelu zpracoval Český báňský úřad, který je ústředním orgánem státní správy České republiky pro oblast výbušnin. Poslanecké sněmovně je návrh zákona předkládán Ministerstvem průmyslu a obchodu v rámci vykonávání koordinační funkce tohoto ministerstva ve vztahu k Českému báňskému úřadu. Hlavním cílem předkládaného návrhu zákona je zkvalitnění stávající právní úpravy, odstranění jejích nedostatků identifikovaných v praxi, snížení administrativní zátěže podnikatelů a úspora finančních prostředků vynakládaných ze státního rozpočtu na chod Státní báňské správy. Tato změna bude po přijetí návrhu zákona následně promítnuta do vyhlášky o sídlech obvodních báňských úřadů. Za třetí, precizovat způsob prověřování bezúhonnosti a zdravotní způsobilosti osob, které nakládají s výbušninami.
Ovšem i to je chybou a není správné tuto chybu rozšiřovat, ale je naopak vhodné i vysílání dle písmene c) podmínit souhlasem přijímacího státu." Závěrem bych tedy chtěl říci, že ačkoliv znění ústavy není ideální, není tato část ústavy považována za nefunkční. Případné nejasnosti textu vyřešil během času ustálený výklad jednotlivých ústavních ustanovení. Z tohoto pohledu je tedy sporné, zda daný návrh je skutečně naléhavý a potřebný. Nová pravomoc vlády vyslat ozbrojené síly do zahraničí pro ochranu života, zdraví a majetku České republiky bez souhlasu přijímacího státu je z výše zmíněných důvodů velmi sporná, a hlavně nebezpečná. V tomto návrhu, v tomto právu se střetávají různé zájmy, které je třeba vyvažovat. V dané problematice proti sobě stojí zájem na pružném rozhodování, což vyžaduje zapojení exekutivních orgánů, a ne širokých a početných orgánů typu parlamentu. Proti tomu však stojí demokratický zájem, aby zásadní politické otázky, kam jistě patří otázky války, míru a rozhodnutí, které k válce mohou vést, spoluřešil orgán s přímou demokratickou legitimitou, což je parlament. Jde o střet pružnosti, akčnosti a požadavku na rozhodnutí orgánu přímo vytvořeného občany, tedy volbou členů parlamentu. Například podstatně užší pravomoc než u nás má vláda na Slovensku, kde může rozhodnout o vyslání vojsk do zahraničí na dobu nejdéle 60 dnů jen v případě plnění závazků z kolektivní obrany. Při ústavní úpravě řešené posuzovaným návrhem ústavního zákona je třeba vycházet z toho, zda je vhodné a nakolik, aby dané věci řešila vláda, či naopak je lépe více zapojit parlament. Navíc má u nás stejná práva vláda s důvěrou Poslanecké sněmovny i vláda bez důvěry Poslanecké sněmovny. Pakliže jsou tady určitá práva daná vládě, může nastat situace, že nad nimi nebude mít kontrolu ani parlamentní většina, protože bude vládnout v demisi vláda bez důvěry, a takové období může být i dlouhé. Je zřejmé, že pro zásadní otázky má v demokracii zůstat součinnost parlamentu. Možné řešení je i zapojit do určitého rozhodnutí vedle vlády prezidenta, který má také přímou demokratickou legitimitu z přímých voleb jako parlament. Odpovídá to jeho pravomoci vrchního velitele ozbrojených sil, a přitom je jeho rozhodování jako individuálního orgánu rychlé a pružné. Pokud by rozhodoval v součinnosti s vládou na návrh vlády či vláda se souhlasem prezidenta, bude mít rozhodnutí větší demokratickou legitimitu i větší politický konsenzus. Je tady ještě celá řada příkladů, že těch variant by mohlo být více, ale nechci případně nastartovanou diskusi zdržovat, a proto mi dovolte vám poděkovat za pozornost.
Děkuji, pane poslanče.
Aha, tak pardon, teď vidím. A omlouvám se, že nepotřebuji brýle, milý pane ministře školství, zatím, abych viděla ministry, ale potřebuji se ohlédnout, což jsem se neohlédla důkladně.
Děkuji. Nyní s faktickou, nebo s přednostním právem, paní poslankyně? Ano, s přednostním právem paní ministryně. Prosím, máte slovo.
Děkuju. Oni se tady čerchmanti schovávají všude po sále, paní kolegyně Válková! Já musím reagovat na svého předchůdce na rezortu Ministerstva obrany, pana Metnara. Panu Metnarovi možná nikdo z jeho kolegů neřekl, nebo si toho za ty čtyři roky nevšiml, že pod jeho vedením se připravovaly podklady k návrhu právě ústavy, která byla mnohem, jak to tady správně bylo řečeno, mnohem benevolentnější k tomu, co má dělat vláda. Pane kolego Metnare, vaším prostřednictvím, když jsem byla předsedkyně výboru pro obranu, tak jsme několikrát tuto normu projednávali. Vy jste se několikrát na záznam vyjádřil v tom smyslu, že tu novelu velmi podporujete, že ji potřebujete a že včera bylo pozdě.
Důvodem předložení tohoto návrhu zákona je potřeba reagovat na změny v oblasti zbraní a střeliva s ohledem na transpozici evropské legislativy do zákona o zbraních a také oprava legislativně technických vad, které nyní v zákoně jsou. S touto oblastí problematika ověřování bezprostředně souvisí, a je proto nezbytné na její změny adekvátně reagovat. Dále je návrhem zákona upraven výkon státní správy při kontrolní činnosti při ověřování střelných zbraní, doplňků zbraní a střeliva a při kontrole identifikačních údajů střelných zbraní nebo střeliva, zajišťování úkolů plynoucích z mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána. Děkuji za pozornost.
Otevírám obecnou rozpravu.
Navržené změny tohoto zákona o ověřování střelných zbraní a střeliva reagují na nedávno provedenou novelizaci zákona o střelných zbraních a střelivu, jehož prostřednictvím došlo k zajištění transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropské unie. Jako klub hnutí ANO podpoříme propuštění tohoto návrhu vládního zákona do druhého čtení. Děkuji za pozornost.
Ptám se, zda někdo další se hlásí do obecné rozpravy? V tom případě končím obecnou rozpravu. Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Kdo je proti tomuto návrhu? Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Já se táži, zda máte návrh na přikázání k projednání ještě v jiném výboru? Žádný takový návrh nevidím. Vzhledem k tomu, že návrh nezazněl, tak jsme projednali vše, co bylo potřeba, a já končím projednávání tohoto bodu. Otevírám další bod dnešního jednání a tím je Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr zemědělství Zdeněk Nekula, kterého zastoupí pan vicepremiér vlády Marian Jurečka. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.
Děkuji za pozornost.
O povolení zemědělského veřejného skladu žádné subjekty nežádají a zemědělské skladní listy nejsou vydávány. Cílem je tedy zrušit již nepoužívanou právní úpravu. Děkuji za pozornost.
Otevírám obecnou rozpravu, do které eviduji jednu přihlášku, pan poslanec Tureček.
Děkuji za slovo, pane předsedající. ... zpřístupnit zemědělcům tehdy provozní úvěry.
Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavně-právnímu výboru jako garančnímu výboru. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Dobře, nyní řešíme garanční výbor, poté budeme řešit další výbory k přikázání. Žádný návrh na změnu garančního výboru nevidím, přistoupíme tedy k hlasování. Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 74, přihlášeno je 166 poslankyň a poslanců, pro návrh 166, proti nikdo. Tento návrh byl přikázán k projednání ústavně-právnímu výboru jako garančnímu výboru. Pardon, pane poslanče, je to k hlasování?
Jako další bych navrhl přikázat to výboru pro obranu.
Jsou zde další návrhy k přikázání jiným výborům? Nyní tedy přistoupíme k hlasování. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh? Nyní dám hlasovat, aby tento zákon byl projednán ve stálé komisi pro ústavu. Kdo je proti tomuto návrhu? Tento zákon jsme přikázali k projednání stálé komisi pro ústavu. Kdo je proti tomuto návrhu? I tento návrh byl přijat. Otevírám další bod dnešního jednání a tím je Než vám udělím slovo, prosím vás, kolegyně, kolegové, a to jak v pravé, tak v levé části sálu, kolegyně a kolegové, v pravé i levé části sálu, chcete-li diskutovat, odejděte diskutovat do předsálí. Prosím, pane premiére, máte slovo.
Hlavním důvodem jeho předložení je transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady z 11. prosince roku 2018, o posílení postavení orgánů pro hospodářskou soutěž v členských státech tak, aby mohly účinněji prosazovat pravidla o zajištění řádného fungování vnitřního trhu. To je třeba problematika narovnávání, možnost ochrany identity podatele, rozšíření programu shovívavosti na vertikální dohody a tak dál. Návrhem zákona je rozšířena a zpřísněna úprava vzájemné pomoci mezi soutěžními orgány států Evropské unie.
Jak moc by se vám, pane kolego, prostřednictvím paní místopředsedkyně, hodilo, kdybyste tuto novelu ústavy měl v době, kdy jste stahoval naše vojáky z Afghánistánu? Pak bych chtěla ještě poprosit o jednu věc. Nebude. A o tom je přednostně tato norma. Takže opravdu, já vám, pane kolego Metnare, děkuji. Myslím si, že si každý, kdo vás poslouchal, udělal obrázek o vaší názorové pevnosti sám.
Mám zde jednu faktickou poznámku pana poslance Metnara, jinak zatím dál nikdo není přihlášen. Děkuji. V současné době nevidím žádnou další přihlášku do obecné rozpravy.
Děkuji. Toto se odehrálo, výbor pro obranu po předložení návrhu z rezortu Ministerstva obrany od kolegů pana nyní poslance Metnara, předtím paní poslankyně Šlechtové i vlastně pana bývalého ministra Stropnického, tak měli jsme ty podklady, moc dobře jsme věděli jako členové výboru, proč ten návrh předkládáme. To opravdu nebyl nějaký plezír někoho z nás. Jenom jestli bych mohla poprosit, abych věděla, na jakého ústavního právníka a experta na ústavní právo se máme odvolávat, jestli by tady ještě pan bývalý ministr obrany Metnar, kolega poslanec Metnar, mohl říct jméno toho ústavního právníka.
Děkuji. Než budeme hlasovat o jednotlivých návrzích, zavolám kolegy z předsálí. V průběhu rozpravy padl návrh na zamítnutí od pana poslance Vícha. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s návrhem na zamítnutí předloženého návrhu? Kdo je proti tomuto návrhu?
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, čas určený na přestávku nebo přerušení jednání již vypršel. A nyní poprosím také o vystoupení ověřovatele, kteří nám sdělí výsledek hlasování.
Vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi sdělit výsledky hlasování o vyslovení nedůvěry vládě. Konstatuji, že Poslanecká sněmovna návrh usnesení na vyslovení nedůvěry vládě nepřijala.
Vidím zájem o vystoupení s přednostním právem paní předsedkyně. Prosím tedy o ztišení.
Děkuji za slovo, paní předsedkyně. A myslím si, že jste to jednoznačně ukázali. Deset hodin čistého času jste tady mluvili, aniž byste nás pustili ke slovu. A chcete, aby občané si zakryli oči před tím, jak se pod vaší vládou jim žije. Nás ale neumlčíte, my budeme dál mluvit. Už v úterý budeme zařazovat dále body na jednání Poslanecké sněmovny a budeme chtít a využívat všech nástrojů jednacího řádu, abychom vás donutili. Donutili se s námi bavit. A ještě jednu poznámku. Ale tu kampaň jste mu tady dělali jenom vy!
Velmi stručně.
Pan předseda Benda. Projednali jsme stanovený pořad 51. schůze Poslanecké sněmovny, kterou tímto končím. Připomínám, že v úterý 24. ledna tohoto roku ve 14 hodin bude pokračovat přerušená 50. schůze Poslanecké sněmovny.
Vnímám, že paní poslankyně Peštová chce ještě z místa s faktickou.
Tak když vy jste se taky krásně rozpadli, tak my bychom udělali ANO mladý, ANO střední, ANO starý, měli bychom tři kluby.
Jako první se hlásí pan poslanec Radek Vondráček, potom se připraví pan předseda Jakob. Já velmi poprosím o ztišení, je tady velký hluk. A prosím, vaše dvě minuty.
Já jsem nad tím přemýšlel, nad tím případným podáním, a já si ho nedokážu představit, s čím a jak bychom se obrátili na Ústavní soud, v souvislosti s jakým zákonem. Tohle si zkrátka musíme vyřešit my sami. My se prostě musíme nějak domluvit.
Využije. Takže tímto už nevnímám žádnou přihlášku do všeobecné rozpravy. Ujišťuji se u paní poslankyně Mračkové - ale vypořádali jsme to. A já tedy končím všeobecnou rozpravu. Závěrečná slova nepředpokládám a přistoupíme k rozpravě podrobné, do níž se hlásí pan předseda Jan Jakob, prosím. Takže všechny vás odhlásím, protože o to byla žádost. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. A jelikož byl... ještě přivolám kolegyně a kolegy z předsálí, aby přišli hlasovat. Kdo je proti? Já tímto ukončuji projednávání tohoto bodu a děkuji panu předsedovi Jakobovi za provedení. Přistoupíme k bodu dalšímu, a sice k bodu Návrh na potvrzení předsedy výboru Poslanecké sněmovny Igor Hendrych bere zpět svou omluvu, taktéž byla z pracovních důvodů, a pan ministr Lipavský upřesňuje, že jeho omluva je ze zdravotních důvodů z celého jednacího dne. To by bylo vypořádání náležitostí. A já ještě vnímám, s přednostním právem pan místopředseda se hlásí. Prosím.
Pouze upřesňuji, hlasoval jsem proti, na sjetině mám pro.
Předsedou tohoto výboru byl zvolen pan poslanec Ladislav Okleštěk. K tomuto zahajuji rozpravu, do které nevnímám nikoho přihlášeného. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna potvrzuje poslance Ladislava Oklešťka ve funkci předsedy výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj." Kdo je proti? Konstatuji, že jsme potvrdili předsedu výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny a gratuluji. Ještě kontrola hlasování.
Hlasovala jsem pro, ale na sjetině mám proti.
Vše bude takto zaznamenáno. Přistoupíme k bodu číslo